Zdržel se v Senátu. Říkám to tady na mikrofon, řekla jsem to i do médií, ze všech těch návrhů. Nic jsem neslíbila, pane předsedo Stanjuro. Řekla jsem, že nemůžu nic slíbit. Já ani nehlasuji. Řekla jsem, že je to, z těch návrhů, padaly tam některé prostě návrhy, nebudu to tady ani komentovat, že to je nejkorektnější. Na vládní rozpočtové rezervě je nějaký omezený zdroj peněz, to je jediné, co mohu používat na tyto výdaje. Čekají nás tam další výdaje. Prostě v tuto chvíli je to o prioritách. Ty kraje nejsou v žádné dramatické situaci a pomohli jsme jim prostě jinými penězi. Jsme v krizi, a ta krize dopadá na všechny. To je podstata rozpočtového určení daní. Já jsem říkala v Senátu, co byste chtěli? Pořád jsou v přebytku. A je to dobře, já jsem za to ráda. Ty peníze mají na to, aby je použily v této krizi. Takže prosím, prosím, neříkejte toto, není to pravda. Předmětem té vratky je kompenzace pro kraje. Ze všech návrhů, které se na Senátu, na tom plénu, já tam byla, i na výboru, i na plénu debatovaly jen nejkorektnější. Odráží realitu, to připouštím. Nicméně teď je to o prioritách. A poslední věta, tu si neodpustím. Opět nás tady kritizujete stejně jako na jaře za nedostatečnou pomoc, za malou. Měla by být ještě taková, ještě onaká. Ale kdo z vás zvedl ruku pro kteroukoliv novelu zákona o státním rozpočtu? Nikdo z vás tu odvahu neměl. A z těch peněz, které si levně půjčujeme na finančních trzích, z těch peněz to dáváme těm lidem a těm firmám. Z těch peněz z tohoto rozpočtového deficitu. A já naopak děkuji těm, kteří pro ten rozpočet zvedli ruku.
A nyní máme tři faktické poznámky. Kolega Ferjenčík ještě posečká.
Já na úvod začnu pozitivně. Děkuji, pane předsedající. Vážím si toho, že teď paní ministryně i vystoupila, alespoň nějak reagovala, nenechala to až na závěrečné slovo nebo to nenechala vyšumět. Druhý kolega z vlády, vicepremiér Hamáček, dává také návrh minus zhruba 40 miliard korun. A máte tam v tom vládním balíčku zhruba nějakých minus 200 miliard korun do státního rozpočtu. Nemusíte, prosím pěkně, zodpovídat to především mně, ale těm lidem. Celé prázdniny byli v režimu omezení vlády. Celý gastrosektor jede od začátku září v omezení vlády. A poslední věc, a prosím pěkně, to nám okomentujte. Mohou to živnostníci chápat tak, co jste řekla, že i ve třetím čtvrtletí od 5. října, bude možné tedy kombinovat jak kompenzační bonus, tak žádost o COVID - Nájemné? Je to tak? Pochopil jsem to správně?
Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.
Kraje jsou na tom super, není potřeba jim... Tam asi nežijí lidé. My chceme dát peníze lidem. Sociální služby, nemocnice, integrovaný záchranný systém, pedagogové. A takhle bych mohl pokračovat. To je úplně mimo realitu! Podporujeme lidi a firmy, ale ne zaměstnance živnostníků. Jak můžete stavět vědomě živnostníka před rozhodnutí, zda podpoří sebe a svou rodinu, nebo rodiny svých zaměstnanců? To je ten třídní boj, o kterém jsem mluvil. Nesouhlas. Nesouhlas. My jsme o něm hlasovali. A chci se zeptat. Ten kurzarbeit, který už chystáte měsíce, a pak nám dáte hodiny, abychom to tady projednali a schválili, umožní souběh kompenzačního bonusu a kurzarbeitu? To je přece důležité vědět, i pro ty firmy, i pro ty živnostníky, kteří také zaměstnávají a mají zaměstnance. A všimněte si, co říkala paní ministryně. No, ty kraje, v té době konjunktury našetřily. To je dobře, k tomu se připojuji. A co udělala vláda v době konjunktury? Kde si našetřila na ty výdaje? Nic! A pak tady slyšíme pohádky o rozpočtové odpovědnosti.
Garanční výbor byl ústavně-právní výbor. Takže mohu otevřít rozpravu. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je první přihlášen pan poslanec Dominik Feri.
My jsme se ptali, kdo tam ten návrh na prodloužení mimořádného moratoria bez souhlasu věřitelů dal, jak se to tam dostalo. A dostali jsme od pana náměstka velmi obecnou odpověď. Ale zajímalo by mě, kdo ho přednesl. Jestli by bylo možné konkrétně jmenovat, kdo se tedy na ministerstvo a případně na koho obrátil a řekl: my bychom potřebovali změnit zákon, nějakou zákonnou úpravu. Ten okruh firem není zas tak široký a myslím si, že konkrétní jména tedy zástupců, nebo o jaké společnosti jde, by tady zaznít měl. Četl jsem i těsnopisecké záznamy ze Senátu a tam to taky bohužel nezaznělo.
Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy.
Děkuji za slovo. A tu odpověď jsme nedostali. Bylo by to velmi zajímavé. Já myslím, že tady jasné to odůvodnění rozhodnutí Senátu, horní komory Parlamentu, přednesla paní senátorka Hubáčková. Nicméně dovolte mi ještě k tomu říci několik málo poznámek. A skutečně já to považuji za toho skrytého ďábla v tom detailu. Já velmi souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, myslím, že i při tom prvním projednávání tady u pultíku, a teď to zaznělo opět, že chce pomoci všem podnikatelům bez rozdílu. A právě ten návrh, který tady doporučuje Senát vypustit, nastavuje ta pravidla pro všechny stejná. Tady skutečně ty argumenty, že se to těžko obstarává po celém světě a že dneska vlastně všichni jsme zavření někde doma, to považuju skutečně za velmi, velmi slabý argument. Já se omlouvám, tady to skutečně budí dojem, že ta jedna věta doplněná do odstavce 8 dávající tuto výjimku u společností, že skutečně je psaná právě na to, aby se hodila jenom některým.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan předseda Kalousek s přednostním právem.
Já bych vás moc chtěl poprosit, jestli byste uměla odpovědět. Bez této odpovědi se o tom těžko hlasuje.
Děkuji. Paní ministryně má zájem vystoupit. Máte slovo, paní ministryně.
To už jsem tady řekla. Ale na mě se skutečně nikdo neobrátil. My jsme konzultovali tento zákon s předními odborníky a dospěli jsme k závěrům, které jsem tu řekla.
Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Já jenom upozorňuji, že vystoupením paní ministryně jsme znovu otevřeli debatu.
Prosím, abychom toho nezneužívali, protože já jsem o to paní ministryni požádal a děkuji za její odpověď. A zákon pro dvě firmy bychom odhlasovat neměli.
Takže jsme znovu v rozpravě. Tak s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dominik Feri a dostane slovo. Prosím, máte slovo.
Paní ministryně, to se mi nelíbí. Vy jste počkala, až se zavře rozprava, a potom jste teprve v závěrečné, kterou jste ani nevyužila, v závěrečné řeči, musela jste být vyzvána na přednostní právo. Myslel jsem si, že v rámci ústavně-právního výboru máme korektní vztahy mezi opozicí a koalicí. Není to správné. Je znovu otevřená rozprava, můžete mi to říct na mikrofon, kolegové prostřednictvím pana předsedajícího. Tak kde leží pravda? Mě zajímá, jaké společnosti oslovily koho z ministerstva a proč tam ten návrh je. Tak otevřeme, tak opravdu ukažme si karty.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Abychom měli příležitost změnit legislativu tam, kde nějaké mezery jsou, aby se co nejlépe dařilo podobným katastrofám do budoucna zamezit. To vidím také jako přínos toho, když tuto věc zařadíme na naši schůzi a budeme o ní moci debatovat.
Dobré odpoledne, pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Rozumím tomu, že nemůže říkat věci z živého spisu, tomu rozumím. Ale prosím pěkně, kdyby pan ministr životního prostředí třeba řekl: chystáme i opatření, aby se to v budoucnu neopakovalo. Když se pan ministr vnitra ptal "a o čem tady budeme diskutovat?", tak třeba i o těchto věcech.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Petenti s ohledem na naléhavost situace omezili sběr podpisů na týden, a přesto posbírali přes 2 tisíce podpisů, a současně probíhala online petice, kterou pořádala Asociace arménské mládeže v České republice, kde se podařilo nasbírat přes 3 tisíce podpisů. Vydání oficiálního prohlášení odsuzujícího podporu terorismu Ázerbájdžánem a Tureckem. Okamžité odvolání velvyslance České republiky z Turecka a Ázerbájdžánu. Okamžité vyhoštění velvyslance Turecka a Ázerbájdžánu z České republiky a okamžité vydání podnětu k vyloučení Turecka z NATO. Dokonce přislíbila účast i některá média, která se nakonec nedostavila. Za naprostého nezájmu českých médií a světové veřejnosti probíhá před našima očima další genocida Arménů. Nejenom petenti, ale i někteří z nás tady v Poslanecké sněmovně chceme jasný postoj vlády k aktuální situaci a chceme odsouzení agrese Ázerbájdžánu, který cíleně útočí na arménské civilní obyvatelstvo, infrastrukturu, ničí křesťanské památky, a to vše pro mocenské zájmy. Jedná se o jasnou genocidu 150 tisíc Arménů. Některé obce už byly srovnány se zemí, zbytečně umírají mladí lidé. Česká republika nesmí před tímto válečným zločinem zavírat oči a musí se jasně postavit na stranu utlačovaných a odsoudit tuto agresi. Musím říci, že se mě téma petice velmi dotýká. A chci po vládě, aby tuto genocidu tvrdě odsoudila. Chci jasné vyjádření nejenom pana premiéra, ale i ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A pokud tento bod dneska neschválíme, bude možné se domnívat, že zahraniční politika už nepatří nám, ale je řízena někým jiným. Není přece nejmenší důvod čekat na to, jaký postoj zaujmou orgány Evropské unie, abychom mohli vyjádřit náš postoj. Je to fakt dost blbá poloha. Bude tu probíhat genocida, umírat civilisté, padat kostely, budeme volat o pomoc - a bude ticho.
Nyní je na řadě pan poslanec Lukáš Bartoň.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Ochrana nejvíce postižených skupin je často zmiňovaná. Nemyslím si, že k tomu vede cesta koupit předražené antigenní testy, kdy se vlastně neví, kdo a proč je objednal. Ale je to jedna z velmi efektivních cest, jak home office podporovat a rozšířit. A samozřejmě dořešit i legislativní úskalí práce v rámci režimu home office. Myslím si, že i to, kdyby stát řekl, že je připraven u firem finančně podpořit, motivovat náklady na testování, náklady na ochranné pomůcky, že by to mělo také velký efekt. Děje se to proto, protože všichni mají obavu, že když se ta firma zastaví, tak vlastně nebude mít adekvátní finanční kompenzace, aby to přežila. Nevím, jestli to vnímáte, ale dala vláda nebo Ministerstvo školství učitelům nějaký datový balíček? Učitelé to učí na vlastní data! Uvědomuje si to vláda? Operátoři na Slovensku navýšili datové tarify pro děti. My ho jako Sněmovna vyřešit nemůžeme, ale myslím si, že je velmi palčivý. Jsou tady nabídky technologických firem, České nanotechnologické asociace. I tam lze technologickými možnostmi toto řešit. Tak jestli i toto by bylo možné posunout dál, abychom dokázali i touto formou snižovat riziko přenosu covidu. Snažil jsem se být konstruktivní. A to jsem se snažil tady dneska přednést.
Pokusím se na ně odpovědět tak, abych vás uspokojil. Psal jsem si je postupně, a protože se některé opakovaly, tak možná i některé z mých odpovědí budou opakované. A nejenom že to nepovažuji za potřebné, ale je to i naše snaha o to ucházet se o důvěru občanů. Na druhé straně úplně rozumím tomu, co včera řekl pan ministr Havlíček, protože reagoval na situaci, která se během dopoledne jevila jako krizová. Nakonec se to nepotvrdilo. Ale berme to prosím jako jeho příspěvek do diskuse, která proběhne zítra na vládě. A já věřím, že se dobře domluvíme a že stanovisko vlády bude jednotné a jednoznačné. Jakkoli tomu rozumím, tak prosím jenom upozorňuji na to, že tím bychom a priori extrémně zvýšili počet provozoven, které by byly otevřené. A to je něco, co by extrémním způsobem zvýšilo mobilitu občanů, protože ve chvíli, kdy místo toho, abych šel do jednoho obchodu, jdu do deseti nebo do pěti obchodů, tak se to pochopitelně projeví v počtu kontaktů i v mobilitě. A to je to, co teď nechceme. Podobný přístup navíc, a to si prosím uvědomme, má většina zemí, která zavedla restrikce.
To znamená v procentech. Paní ministryně financí mi poslala takovou obecnou odpověď, že to vychází ze studie, která jim to namodelovala. S tím jsem se nespokojil, tak jsem paní ministryni požádal pěkně písemně, abych tu studii obdržel. A ta je podstatná do té debaty. Jsou to čísla Ministerstva financí. Pojďme se společně podívat na střední třídu a zkusme si říct, že střední třída 30 až 60 tisíc. To jsou ti bohatí, co si nezaslouží, aby jim zůstalo víc peněz? Ti, kteří mají 60 tisíc hrubého? Dobře, tak pojďme z druhé strany, řekněme si těch 30 tisíc. Tak nemluvte o tom, že ten návrh zákona preferuje bohaté a milionáře. Ale je to výrazně malá skupina. A zapomněli jsme říct ještě něco jiného. Daňoví poplatníci, ti co mají vyšší příjmy, víc odvádějí na důchodový účet, na zdravotní pojištění, na sociální pojištění. Ti drží naše systémy veřejných financí. Ona se nedá úplně nakreslit. Jsou to lidé samostatní, poctiví a svobodní. Nebo o těch 60 až 80 %, kteří vytvářejí základ, naprostou většinu příjmů státu v sociálním, zdravotním pojištění? Já myslím, že to druhé platí. Já ve svých úvahách a výpočtech nepočítám s tím a nechci se přít, kolik peněz se vrátí do ekonomiky za týden, za měsíc, za rok, za pět. Můžeme si tady říkat, jestli utratí všechno, utratí půlku, něco budou šetřit. Co je špatné na tom, že někdo nešetří? Že peníze investuje třeba dlouhodobě, na vzdělání svých dětí, na zajištění vlastního bydlení, na sociální služby pro své rodiče? Ale to nejsou utracené peníze. To jsou peníze našich občanů. Díky ekonomické aktivitě, díky ekonomickému růstu a díky tomu, že tito lidé, kteří drží všechny systémy, platili více daní a zaměstnavatelé větší odvody za ně. Ti drží českou ekonomiku a český stát a těm patří naše poděkování. Takže to nejsou žádné vyhozené peníze. A já dlouhodobě věřím, a to je ten ideový spor, že nejlíp se o peníze postará občan nebo firma, o něco hůř obec, hůř než obec kraj a úplně nejhůř stát.